Nevím, jestli jste je četli. O kvízomatech v něm není ani čárka. To rozhodnutí se týká karetní hry pokeru. Hovoří se v něm sice o pojmu náhody, a to je pravda, přesto se závěr týkající se pojmu náhody nestal ani součástí právní věty z tohoto rozhodnutí. Tento závěr dokonce zřejmě dostatečně nezaujal ani odpovědné pracovníky Ministerstva financí. Tento metodický materiál byl zveřejněn přibližně měsíc před vyhlášením tohoto precedenčního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, blížím se k závěru svého vystoupení. Samozřejmě nechci tvrdit, že tento drobný pozměňovací návrh pomůže zregulovat hazard zásadním způsobem. To by bylo příliš odvážné tvrzení. Zpřesnění textu zákona a posílení právní jistoty, aby veřejnost, podnikatelé, stát i obce, zkrátka všichni, kterých se zákon o loteriích nějak dotýká, mohli předvídat důsledky svých kroků. Jak už jsem naznačila, pokud jde o kvízomaty, samozřejmě nestačí jen drobná změna zákona. Je potřeba, aby se státní orgány více snažily, a to nejen pokud jde o metodickou činnost, o které jsem hovořila výše. Jsem přesvědčena, že pokud by byla jejich snaha při metodické činnosti a při vynucování dosavadních pravidel skutečně intenzivní a efektivní, nemohly by se případy nepovolovaného provozování objevovat znovu a znovu jako houby po dešti. Tuto změnu ministerstvo označila za nadbytečnou. A i když si myslím, že nadbytečné neškodí, tuto část svého pozměňovacího návrhu stahuji.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Fiedlera, který ji ruší.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl načíst jednu legislativně technickou úpravu. Protože z těchto variant skutečně Poslanecká sněmovna může vybrat pouze jedinou. Pokud se někdo rozhodne pro konkrétní návrh, tak u těch ostatních bude hlasovat proti nebo se zdrží.
Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. A já se táži, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pane zpravodaji, chcete si vzít závěrečné slovo? Není tomu tak.
To znamená, rozpočtový výbor doporučuje hlasovací proceduru následujícím způsobem. Byly předneseny.
Kdo je proti?
Než prohlasujeme proceduru, tak bych vyřešil ještě samotné hlasování o té změně. Ale když už to můžeme udělat, tak bych byl rád, abychom to udělali.
Ano, takto jsem to chápal taky. Takže děkuji za vyjasnění.
Můžeme to pak samozřejmě zvládnout jedním hlasováním nad legislativně technickými úpravami. Takže jaká by měla být procedura našeho postupu? Toto bychom vyřešili.
Není to úplně jednoduchá procedura a je to docela zásadní změna zákona. Takže opravdu prosím, sledujme pana zpravodaje.
Následoval by poslanecký návrh pod číslem C.
To je návrh procedury. Já se kloním k tomuto názoru také.
Jistě všichni cítíme, že zde neprobíhá žádná zásadní frontová linie, čili ano, vyřešme nejdřív legislativně technické návrhy.
Ano, děkuji. Prosím, pane zpravodaji, uvádějte jednotlivé pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti?
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ptám se, jestli má někdo námitku proti postupu předsedajícího. Taková věc se tady stává maximálně jednou za sto let. Kdo je proti?
Takže teď už jsme opravdu před koncem.
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázovém příspěvku důchodci podle sněmovního tisku 526 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Poprosím pány kolegy o klid.
Ne, to vypadalo velmi družně, já jsem to se zájmem poslouchal. Dámy a pánové, jenom stručnou poznámku. Poslanecký klub TOP 09 to podpořil. Jsme přesvědčeni, že se to mělo dělat jinak, ale pro ty, kteří cítí jistou úzkost z toho, že to je neplánovaný nápor na veřejné rozpočty, bych rád řekl, že oproti vládnímu návrhu teď Sněmovna navýšila zhruba o polovinu toho, co daňový poplatník věnuje na slevy výrobků Agrofertu. To já si myslím, že si teď téměř tři miliony důchodců zaslouží.
Prosím, pane předsedo. Nezpochybňujete hlasování. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je proti?
Pokud se už nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Pan poslanec Kučera? Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás návrhem procedury.
Děkuji opět za slovo, pane předsedající. Tím vyčerpáme hlasování o pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Jenom pro pořádek. Není tomu tak, není vznesena námitka ani jiný návrh. Prosím, máte slovo.
Zpravodaj doporučuje.
Stanovisko pana navrhovatele? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat. Já se obávám, že v tento moment je možné říkat pouze stanoviska garančního výboru. Omlouvám se, ale v rámci jednacího řádu je to takto správně.
Ministerstvo ví proč a nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem A. To byl jediný pozměňující návrh, který garanční výbor přijal. Garanční výbor doporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 43, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.
Moc se omlouvám.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k projednání bodu Není tomu tak. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.
Dovolte, abych v rámci rozpravy načetl jeden legislativně technický pozměňující návrh, který by se týkal pouze názvu.
Děkuji, pane předsedající.
Jestli máte něco důležitého, jděte do předsálí, tam si to řekněte.
Děkuji. Celní sklady, které jsou uváděné jako ekonomicky nestabilní, mohou být postaveny do role, kdy budou uznány celním úřadem jako ekonomicky nestabilní jenom proto, že může být úředníkem špatně posuzována ekonomická stabilita dané firmy. V tom případě se může stát, že celní úřad tuto firmu hodnotí jako ekonomicky nestabilní, což by mohlo být i destabilizující pro firmu, která podniká v oblasti biopaliv. Také může být ekonomická stabilita firmy dejme tomu někým zpochybněna jenom proto, že chce, aby daňový sklad nebo firma, která vyrábí biopaliva, nefungovala na daném trhu. Upozorňuji na to a věřím, že si to uvědomíte a že tento můj pozměňovací návrh podpoříte napříč politickým spektrem.
Budeme hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu pana poslance Herberta Pavery.
Je to pod písmenem F? Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je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
Já myslím, že tady u toho, co teď přijde, je velice důležité si uvědomit, o čem hlasujeme a proč.
Já jsem vás, kolegové a kolegyně, opakovaně žádal o ztišení. Je to i vyjádření určité kolegiality k těm, kdo přednášejí své body.
To znamená, že při zachování všech ostatních pravidel by se průměrný starobní důchod zvýšil o asi 205 korun měsíčně a výdaje na valorizaci celkově by představovaly 7,1 miliardy. Ale tento návrh, který jsem nesla na vládu, podpořili jenom ministři a ministryně za ČSSD. Jinak jsem chtěla ještě podotknout, že opravdu budeme znovu na vládě zavádět - a bude to v Poslanecké sněmovně - zmocnění pro vládu, které by příště v takto komplikované situaci umožnilo vládě přímo ty důchody navýšit. Takže, prosím vás ještě jednou, věnujte pozornost dnešnímu hlasování.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Já se omlouvám, já jsem myslel, že dostanu také slovo jako zpravodaj.
Dává se vždycky slovo pouze navrhovatelce a pak se otevírá rozprava.
Děkuju za pozornost.
Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr Marian Jurečka.
Byla pro něj většinová podpora.
Dále přihlášeným je pan předseda Jiří Mihola.
Chystá se.
Chcete vystoupit, paní ministryně?
Děkuji za slovo.
Nyní tedy pan poslanec... Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a požádám vás, abyste si sedli na svá místa. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, ještě jednou. Určitě se k celním skladům vrátíme. Pro mnohé důchodce 600 korun je velká částka a určitě jim pomůže. I když nemůžete říci nikdo, kdo jste přišli s tímto zákonem, že to není populistický návrh. Protože teď před Vánoci něco dávat, rozdávat, je určitě vždycky populistické. Dnes v Opavě v podvečer, odpoledne, se koná charitativní akce v obchodním centru Breda -
Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče. Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí , stejně tak jako všichni ostatní. A poslouchejte, co zde přednášejí jednotliví poslanci.
Děkuji vám, pane předsedající. Rodiče si to musí platit sami. Pane kolego, nemávejte, že mluvím z cesty. Mluvím k věci. Věřím, že ty peníze, tak jak se najdou na jedné straně, najdou se i na druhé straně.
Já vám děkuji. Z celého jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban. Dále dnes z celého jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková a z důvodu zahraniční cesty se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška. Eviduji jednu faktickou poznámku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jenom chci konstatovat, že my za Úsvit národní koalice samozřejmě podpoříme jakékoli přilepšení našim seniorům.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy.
Pokud nebude schválen, bude se hlasovat varianta D2, jedna varianta, druhá varianta, třetí varianta, čtvrtá varianta.
Je to v pořádku. Já vás registruji, pane předsedo, jen počkám, až bude projednáno s legislativou.
Tak já samozřejmě nechám hlasovat o proceduře, která byla navržena rozpočtovým výborem. Jenom bych doplnil.
Děkuji za slovo. To je vlastně předřazení tak, jak jsem avizoval v rozpravě.
V tom případě dám nejdříve hlasovat o protinávrhu. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o návrhu tak, jak ho přednesl rozpočtový výbor. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat podle postupu tak, jak byl schválen rozpočtovým výborem. Schválíme proceduru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.
Dále bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan kolega Stanjura.
Respektive stanovisko výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. Vaše stanovisko? Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas.
Je to pozměňovací návrh pana Stanjury, který obsahuje jak úpravu sazeb, tak úpravu rozdělení mezi obce a stát.